Domnívám se, že společenská potřebnost této úpravy trestního řádu vyplynula i z mnoha článků v tisku. Domnívám se, že není správné, aby pouze těhotenství bránilo výkonu trestu.
Děkuji, pane předsedající.
Nabízel se pan poslanec Farský. Paní poslankyně Červíčková, vycházíme z toho, že nejste uvedena jako navrhovatelka. Máte slovo.
To znamená, co nastane, když je toto porušeno. Novela zrušuje na druhou stranu stávající informační povinnosti, což je ta dobrá zpráva, pro jejich nadbytečnost, posiluje SÚJB, získávání potřebných informací a z hlediska administrativní zátěže přináší vcelku odlehčení.
Dobrý podvečer všem. Tento zákon není transpoziční. Dále obsahuje drobné změny živnostenského zákon a trestního zákona a všechny tyto úpravy jsou vyvolané snahou nejen plnit Úmluvu u zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení, což už dlouho funguje, ale upravit zákon podle aktuálních praktických poznatků a sjednotit terminologii, která je v kolizi s jinými právními předpisy, a interpretaci klíčových pojmů. Jde tedy o revizi tohoto zákona. Musím upozornit, že tímto návrhem zákona se mění celá základní definice chemických zbraní. U takzvaných stanovených látek, tedy látek pod pečlivým dohledem ze strany národních orgánů a Organizace pro zákaz chemických zbraní, nebude už jejich seznam upraven vyhláškou, ale zákon odkáže rovnou na přílohu Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a jejich zničení.
Také děkuji a otevírám rozpravu, do které v tuto chvíli nemám přihlášky. Ptám se do sálu, jestli se někdo hlásí. Jelikož nikoho nevidím, tak rozpravu opět končím. Nejdříve se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro obranu jako výboru garančnímu a já se zeptám, jestli má někdo návrh na nějaký jiný výbor. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro přikázání výboru pro obranu jako výboru garančnímu. V hlasování číslo 156 je přihlášeno 145 poslanců a poslankyň, pro 126, proti nikdo. Já konstatuji, že jsme tento návrh přikázali výboru pro obranu jako garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru.
Uvedená řízení představují zvláštní unijní úpravu v rámci zahraničního obchodu, a protože obdobné zvláštní režimy zatím nebyly do českého právního řádu nikdy implementovány, bylo zvoleno jít cestou zcela nové právní úpravy. Principiálně jde o to, že se ty třetí země nejdřív taxativně vyjmenují, v příloze takzvané hospodářské subjekty Evropské unie, a zakáže se určitým hospodářským subjektům Evropské unie tyto právní předpisy dodržovat. Tady se jedná hlavně o takzvané právní předpisy Spojených států, které se týkají omezení v hospodářském obchodním styku, konkrétně s Kubou, s Íránem a s Libyí. Toto blokovací zařízení tedy umožní těm hospodářským subjektům Evropské unie získat náhradu škody, která by mohla vzniknout v důsledku uplatnění těch právních předpisů, a tím pádem se ruší účinek rozhodnutí soudů třetích zemí. Je to tedy výhodné pro evropské subjekty, nebo výhodnější, a eliminuje se tím částečně riziko, které může způsobit to, že se v rámci třeba Spojených států, které mají taxativně vymezená určitá pravidla s těmito zeměmi, že se jich to nedotkne.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se pokusím přiblížit tento návrh změny článku Ústavy České republiky v té věcné rovině, vrátit to do té věcné podoby, kdy tento návrh novely má zajistit opravdu zjednodušení vysílání vojáků do zahraničních misí. Jenom krátce z historie. Pokusím se vám na konkrétních příkladech vysvětlit potřebnost tohoto návrhu. Příkladem nám může být Libye. Ještě v roce 2010 šlo o stabilní a bohatou zemi, která hostila summit států EU a Afriky. Nemusí jít jenom o případy, které tu zazněly, občanů unesených teroristy či kriminálními skupinami. Může se jednat též o občany, kteří se nacházejí na území státu postiženého přírodní katastrofou, průmyslovou havárií či nepokoji. Evakuace našich občanů ze zahraničí mohou samozřejmě zajistit naše vojenská dopravní letadla. Tito občané se však nejdříve musí sami dostat na letiště, ze kterého letecká evakuace proběhne. V takovýchto případech je žádoucí vyslat naše vojáky, aby doprovázeli a ochraňovali evakuované občany během přesunu na toto letiště a mohli je bezpečně evakuovat zpátky do České republiky. Považuji za nutné rovněž zdůraznit, že jakékoliv rozhodnutí vlády o vyslání našich ozbrojených sil do zahraničí bude vždy v souladu s mezinárodním právem. Novela rozšiřuje pravomoc vlády i při rozhodování o přijetí cizích ozbrojených sil na našem území. Jako příklad mohu uvést zmíněnou masovou migraci. K závěru se s vámi podělím o jeden svůj osobní příklad a zážitek. Pamatujete si, když byli uneseni skupinou UNITA a prošli? Ta seděla se mnou. Dneska o tom rozhodujeme. Zkuste to vysvětlovat rodičům, příbuzným, co ten stát pro ně udělá a jak rychle to pro ně udělá. Ještě bych se s dovolením vrátil k některým vyjádřením, a to - chci zdůraznit - opravdu nejde o vysílání proti vůli místní vlády. Děkuji vám za pozornost.
Pane ministře, ještě nemáte slovo, protože jsou dvě faktické poznámky, Jana Lipavského a Stanislava Grospiče.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážený pane předsedající, já jsem rád za ty příklady, které uvedl pan ministr, protože to je něco, po čem jsem ve svém projevu volal. Takže máme na výběr. Tak to bych hodnotil jako katastrofu. A pak je tam ten scénář toho doprovodu, té evakuace, a to je to něco, o čem už jsem zde hovořil, kdy je potřeba výjimečně zasáhnout. Ale tak jak je to dneska navrhováno, tak je to prostě daleko širší a ty scénáře tady nezaznívají.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dnes tam soupeří několik skupin, možná tři čtyři, dvě jsou rozhodující. Čili nedělejme si iluze o tom, že dnešní státy, i některé státy Evropské unie, jsou prosty zbavit se vlivu ve svých bývalých koloniích a rozhodovat o tom. A Libye není zrovna vhodným příkladem a důvodem k tomu, abychom tady přijímali tuto navrhovanou změnu Ústavy, spíš naopak.
Je tam národnost, ale ne státní občanství. Chybí údaj o registrovaném partnerství, ten je teoreticky možno získat v rámci statistických údajů nebo v rámci údajů registrů. Hovoří se tam o ekonomické aktivitě, ale my nebudeme vědět, kolik lidí má třeba dvě zaměstnání v rámci ekonomické aktivity. Postavení v zaměstnání. Tento údaj z toho vypadne. Doba trvání dojezdu, dojížďky do zaměstnání. Informace o domech a bytech - samozřejmě tady z nějakých informačních zdrojů státu je možné tyto údaje získat. Druhá věc je, jestli v těchto údajích zjistíme, jak je to třeba s vybaveností nebo s přístupem k internetu. Pokud by došlo k nahrazení těch údajů od občanů z jiných zdrojů, samozřejmě to vnímám, ale bojím se, že z toho vypadly i věci, které budou nenahraditelně v rámci těchto datových řad ztraceny.
V rozpravě je nyní přihlášen pan poslanec Ondřej Profant. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážení kolegové, vážený pane řediteli úřadu, vážení občané, my jsme se k tomuto zákonu připravovali. Musím říci, že ta návštěva mě velmi mile překvapila. Český statistický úřad je velmi profesionální. Pak tu mám jednu takovou drobnost.
Děkuji. To byla poslední přihláška do rozpravy, kterou mám k dispozici.
Připraví se kolegyně Černochová.
Možná mu uniklo, že zabitý generál Sulejmání byl generálem legitimní ozbrojené síly Íránu. Pakliže připustíme tento způsob politiky, tak opouštíme demokratické zásady, na kterých stojí naše společnost.
A my se tady bavíme až o nějakých následcích. Ale vzpomeňme si na to, co předcházelo tomu zabití generála Sulejmáního. Předcházel tomu bezprecedentní útok a porušení vídeňské úmluvy na zastupitelský úřad v Bagdádu, zastupitelský úřad Spojených států amerických, kde došlo k usmrcení a vážnému zranění několika osob, čímž pádem mohly Spojené státy americké v souladu s mezinárodním právem toto brát jako útok na svoji zemi.
Nyní pan poslanec Pavel Růžička s faktickou poznámkou. Máte slovo.
Já bych zareagoval na pana poslance Luzara. Já se nemám za co stydět. Ale pane kolego, já tady mluvím o koze, a vy mluvíte o voze.
Nyní pan poslanec Stanislav Grospič.
Pokud my uděláme tento úkrok, že tuto pravomoc svěříme, tak jak navrhovatelé říkají, výhradně vládě a podmíněně za nějakých okolností teprve sekundárně Poslanecké sněmovně, pak skutečně může dojít k tomu, že vláda, byť třeba v bohulibém úmyslu, může postavit Českou republiku do pozice agresora. Ale nechci malovat čerta na zeď.
Ještě než dám slovo panu poslanci Bělicovi, upřesňuji omluvu pana poslance Baxy. Nyní pan poslanec Josef Bělica, připraví se Leo Luzar také s faktickou poznámkou.
Tady zaznělo, že si asi nerozumíme. Ale mě zvedlo ze židle to, že tady někdo pod dojmem útoku na teroristu ospravedlňuje třeba ty nevinné oběti kolem. Tam zemřeli vojáci hostitelské země. Byla to oficiální návštěva, nebyli nikde schováváni, nebyli to teroristé, nejsou na seznamu. A tady přijde voják a řekne mi: To je v pořádku. A oni měli holt smůlu, že stáli hned vedle. Toto mi vadí. To pokrytectví toho přístupu. Kdyby se to stalo u nás, tak si dokážete představit, co by se dělo. Že se tam vybombarduje nějaká škola, nemocnice? To se stane, my se omluvíme. To je v pořádku. Cožpak to nejsou stejní lidé, jací žijí někde jinde a u nás? Oni mají menší hodnotu svého života? A co se týče toho seznamu teroristů, o kterém se bavíme, těch seznamů teroristů ve světě běhá strašně hodně. Čili budeme proti nim také bojovat, protože to je seznam?
Pane poslanče, skončil vám čas k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Radek Zlesák, Václav Klaus, Jan Bartošek, Jana Černochová.
My se teď nacházíme v prvním čtení.
Nyní pan poslanec Václav Klaus s faktickou poznámkou. Já tady argumentuji Ústavou a argumentuji i tak, že vytýkám tu změnu, kterou tady přinášíte, v charakteru České republiky. Tady už jednou byla rychlá novela Ústavy s přímou volbou prezidenta. Tak ono to není folklór. Ono je o tom, jestli tato republika má přejít z jednoho systému řízení do druhého. A já jsem přesvědčen, že parlamentní systém je lepší než exekutivní.
Faktická poznámka, pan poslanec Vích.
Dovolte, abych reagoval na poznámku pana kolegy Růžičky.
Já se taky chci vyjádřit prostřednictvím pana předsedajícího k panu poslanci Růžičkovi. Víte, vy říkáte, že říkáme nepravdy, že právníci na tom seděli, že právníci na tom neshledávají nic špatného. Nám je ale úplně jedno, co na to říkají právníci. A chceme, aby to nebyla ani zodpovědnost přímo vlády, aby to byla zodpovědnost minimálně celé Poslanecké sněmovny. já za SPD navrhuji, dávám procedurální návrh na zamítnutí.
A tam shledáváme určitou relevanci. A o tom se pojďme bavit. Já myslím, že jsem stanovisko Pirátů shrnul, a děkuji za pozornost.
Mám zde dvě faktické poznámky.
Máte slovo, pane poslanče.
Tento zákon nic neeskaluje, pouze umožňuje vládě, aby konala rychle a včas v případě, že je tak nutné. A souhlasím jak s kolegou Růžičkou, tak s kolegou Bělicou. Prostě jedná se o bezpečnost České republiky. Tak to se na mě nezlobte, to je pro mě těžko uvěřitelné. A za KDU-ČSL chci říct, že tento návrh podporujeme a chceme, aby byl propuštěn do dalšího čtení.
Paní kolegyně Černochová teď s faktickou poznámkou.
Já jsem chtěla opět reagovat na pana kolegu poslance Luzara, protože určitě zná z toho vojenství pojem collateral damages. To jsou vedlejší škody, vedlejší následky, které bohužel tedy stály životy další osoby. Nemyslím si, úplně upřímně řečeno, že by ty osoby po boku Sulejmáního byly nějací andělé. To vám je jedno?
Děkuji za slovo. Ale slyšel jsem správně, že bych někdy něco takového řekl? A je mi jedno, jestli je to civilista Íránec, Iráčan nebo Čech, je mi to úplně jedno. A to považuji za špatný přístup a je to nelidský přístup.
Ještě faktická poznámka paní poslankyně Černochové.
Já myslím, že je zbytečné se přesvědčovat o tom, jaké kdo máme vnímání světa. Opět prostě selektivně tady vytrháváte jednotlivé věty z kontextu. A já říkám, jak nebohé civilní oběti, dokonce oběti, kde většina z těch 176 lidí byli lidé, kteří byli íránské národnosti, tak jak k tomu přijdou oni, že se tímto způsobem někdo chová? Reagovala jsem na to i z toho důvodu, že jsem obhajovala tohle počínání Spojených států amerických s ohledem na mezinárodní právo, protože pokud Američané se nechtěli dostat do podobné situace, do jaké se dostali v Benghází, tak museli reagovat tak, jak reagovali.
Ale ještě máme jednu faktickou poznámku pana kolegy Lubomíra Volného. Nyní faktická poznámka Lubomíra Volného. Máte slovo. Slovo má ministr obrany vlády České republiky Lubomír Metnar.
Ale chtěl bych tady navázat i na to, co už tady zaznělo. Ta novela se tváří velice nevinně, pragmaticky a říká: Dejme vládě pravomoc vysílat ozbrojené síly České republiky za hranice České republiky za určitých situací, v určitých momentech, aniž k tomu budeme potřebovat bezprostředně svolávat Poslaneckou sněmovnu, a to na dobu delší 60 dnů. Ale pak tady totiž nastupují ty další zákony, jako je jednací řád Poslanecké sněmovny, Ústava samotná, které říkají něco jiného. Souhlas Sněmovny nebude momentálně k dispozici, bude odkládáno různými způsoby projednávání v této Sněmovně a bude se tak vlastně dít na základě moci výkonné. Takže vláda může plně rozhodovat, aniž bude respektovat zájmy České republiky. Souhlas Parlamentu bude následný. Já bych skutečně v této situaci varoval před tím, abychom sahali tímhle způsobem do Ústavy České republiky. Vezměme si současnou situaci v Iráku, vezměme si současnou situaci v Afghánistánu a vezměme si současnou situaci v Mali. Ani jeden z těchto důvodů není důvodem, kde by vláda měla rozhodovat a zavlékat Českou republiku do těchto válečných dobrodružství. Pokud neprojde, tak vrácení předkladateli k přepracování. A pokud ani toto neprojde, tak alespoň prodloužení o 20 dnů k projednávání v této Poslanecké sněmovně.
Děkuji, pane předsedající. Souhlasím s tím, že už je dostatečně ošetřen.
Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych z tohoto místa chtěl poděkovat kolegům z ODS, že tento návrh zákona předřadili a že se dostal na pořad této schůze. O tomto zákoně jsme na výboru pro obranu vedli dlouhou debatu. Jednali jsme s řadou právníků, jednali jsme s ústavními právníky, tak aby tento návrh byl zcela komfortní a aby vyhovoval jak Ministerstvu obrany, tak politické reprezentaci tady ve Sněmovně. Já bych se nepouštěl do debaty, jak takticky někoho osvobozovat a jestli to je porušení toho anebo onoho. Lidé dostanou masáž, potom dojdou k trati, pokácejí tam několik stromů a myslí si, jak ten boj proti terorismu je úžasný. A přitom když teď můžou aspoň maličko tomu pomoct, protože velice dobře všichni, kteří tento zákon předkládají, vědí, proč ho předkládají, tak to tady zpochybňují. To, že to zpochybňuje komunistická strana, dobře, to už je její folklór. Ale u SPD mě to docela mrzí, protože jak Tomio Okamura říkal, pan plukovník Vích byl přece ve strukturách a ví, jak to tam funguje.
Vlastně nakonec ta debata mě také přiměla k tomu, abych se k tomu vyjádřil. Já s vámi souhlasím, je to kontroverzní věc, je to riziková věc. Právě proto ta doba si vlastně vyžaduje to, aby byl schopen stát reagovat daleko rychleji než v minulosti. A Parlament má právo říkat, tohle je věc, kterou chceme mít pod kontrolou, a ta debata je legitimní. Já si myslím, že je naprosto v pořádku, že probíhá, protože to není legrace, je to zásadní a Parlament má za úkol právě tohle kontrolovat a udržet to pod kontrolou. Asi chápete, proč to tady říkám a proč si myslím, že to, co se stalo v Iráku, je strašně nebezpečné. Protože nedlouho poté, co nám to Lavrov řekl, tak došlo k událostem na Ukrajině, na Krymu. A vy dobře znáte tu ruskou argumentaci, která říká: Jak vy jste se chovali na Balkáně, tak my se dneska chováme tam. Jak jim tady někdo prostě na podnose ukazuje: tohle bude zítra možné, když se vám to bude hodit. A geopoliticky, a o tom byla napsána spousta textů, z této události těžili nejvíc Rusko a Čína. A já se bojím, že se nám vrátí, a to mi na tom připadá podstatné.
Hnutí SPD s tímto nesouhlasí. Dámy a pánové, když tvrdíme, že v České republice není demokracie, ale vládne tu stranický systém oligarchie, tak nám ostatní strany tady ve Sněmovně, ať už vládní, či nevládní, vyprávějí mýty o parlamentní demokracii, která je prý naprosto dostačující. Proč mají tak zásadní věc, jako je vstup českých vojáků do cizí země, schvalovat jen straničtí šéfové vládních stran, tedy ti, co sedí ve vládě, a nikoliv Parlament? Tento zákon je další pokus, jak osekat poslední zbytky demokracie z našeho systému. Na tomto zákoně, který má ulehčit podporu agresím Spojených států po celé planetě, se ukazuje reálné spojenectví stran, jako je ČSSD, hnutí ANO, ODS a STAN. Ukazuje to, že vedení těchto stran absolutně ignoruje názor nejen občanů, ale i voličů. Tři čtvrtiny občanů si myslí, že vojáci by se měli věnovat rekonstrukci a stavbě budov a silnic, což fakticky ale znamená, že daleko lepší by bylo místo vojáků do zahraničí - o tom hovořím - posílat inženýry a průmyslováky, kteří daným zemím skutečně pomohou a současně nebudou součástí okupačních nebo agresorských armád. Hnutí ANO, ČSSD, ODS a STAN tady prosazují autokratický systém, ve kterém nemohou rozhodovat nejen občané, ale dokonce ani poslanci. Bude to pravdivé a konečně pro občany uvěřitelné.
Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Martin Baxa. Prosím, máte slovo.
Možná bych vás ještě požádal o to, kdybyste zodpověděl to, jakým způsobem, jak jste tady zmínil, to bylo diskutováno s církvemi.
Děkuji.